Děkuji. Jenom chci podpořit stanovisko paní kolegyně Langšádlové. My jsme skutečně v roce 1997 jako Česká republika přistoupili k Amsterdamské smlouvě, takže pokud bychom chtěli stoprocentně vzít to jednoduché usnesení, které navrhl pan místopředseda Rozvoral, tak samozřejmě můžeme, ale k tomu také musíme říct, že chceme odstoupit od Amsterdamské smlouvy. Je to asi to samé, jako kdybychom navrhli usnesení, že v oblasti nepřímých daní, tedy u spotřební daně a DPH, Česká republika bude rozhodovat o těch sazbách zcela suverénně. Prostě mezinárodní právo má vyšší váhu než národní zákon, tak to je. A to opravdu nedoporučuji.
My jsme dneska tuto záležitost na výboru projednali a já potom v podrobné rozpravě načtu usnesení, které jsme většinově přijali. Je to dlouhodobá záležitost, dlouhodobý postoj České republiky bez ohledu na to, jaké partaje byly ve vládě. Prostě i tato vláda i ta předešlá tuto linii drží a my jsme to takto přijali i v našem usnesení, které budu načítat, a věřím, že alespoň část, pokud možno celé se stane usnesením celé Poslanecké sněmovny. Motat dvě věci dohromady někteří umí, někteří neumí. Já jenom opakuji, že KDU-ČSL hlasovala proti přijetí Istanbulské úmluvy ve vládě a bude hlasovat opět proti této úmluvě i na plénu Sněmovny z důvodů, které jsem i já na tento mikrofon už několikrát říkal.
Žádnou další faktickou poznámku nemám. V tom případě slovo dostane pan ministr, který se hlásí s přednostním právem.
Na úvod přijměte moji omluvu, že jsem tady nebyl od počátku, jak byl stanoven řádný termín, ale byl jsem na projednávání výboru pro evropské záležitosti. Dále jsem rád, že se mohu vyjádřit k ministerské konferenci Rabatského procesu, které jsem se účastnil. Ale ještě na úvod mi dovolte, abych zdůraznil, že odmítám povinné kvóty! Odmítám ilegální migraci! A razím to, že nelegální migrace se má řešit ve zdrojových zemích. Tam, kde vzniká.
Nedám slovo paní poslankyni, která je přihlášena do obecné rozpravy, protože se zde s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.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
Jsem rád, že konečně někdo po x letech použil selský rozum.
Já jsem si to tak volně interpretoval, ale je to opravdu interpretace velmi volná, takže všechny prosím, abyste faktické poznámky používali k tomu, k čemu jsou určeny. Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Golasowská, připraví se pan poslanec Kaňkovský.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla bych říct, že já velmi vítám změny, které vedou ke zlepšení kvality života našich důchodců, co se týká finančního navýšení, protože víme, že důchody jsou stále nízké, průměrná výše důchodu je něco kolem 12 tisíc a je mnoho těch, kteří ani na tu průměrnou výši nedosáhnou. Já bych tady chtěla pohovořit o několika pozměňovacích návrzích, které chci předložit. První pozměňovací návrh se týká souběhu invalidního a vdovského důchodu. Tam navrhuji, aby se oba důchody poskytovaly v plné výši. Druhý pozměňovací návrh se týká prodloužení doby pobírání vdovského důchodu, a to z jednoho roku na dva roky. Důvod, proč prodloužit tuto dobu o jeden rok, je ten, že jeden rok je často krátká doba na to, aby si pozůstalý vyřešil finanční situaci, která se týká jednak dědického řízení, pak třeba zablokování karet, vyřešení bydlení, kdy najednou je na placení nájmu sám, že si hledá třeba jiné bydlení, které bude pro něj levnější. To jsou čtyři pozměňovací návrhy, které se týkají, jak jsem říkala, skupiny ovdovělých. Je to také z toho důvodu, že často, když byly doma s dětmi, tak třeba věnovaly spoustu let výchově dětí a přišly třeba o kariéru, o práci, do které se třeba nevrátily, nevrátily se už na tu pracovní pozici. Děkuji vám.
Pan poslanec Kaňkovský v obecné rozpravě. Je pravda, že není na jeho vystoupení příliš mnoho času, protože ve 13 hodin skončíme projednávání tohoto bodu. Ale pokud aspoň začnete, pane poslanče, tak máte slovo.
Možná si jenom na začátek neodpustím jedno postesknutí. My jsme přesvědčeni o tom, že takto důležitá novela, která se významným způsobem projeví do státního rozpočtu, by si zasloužila přítomnost pana premiéra. A já si troufám tvrdit, že by si zasloužila přítomnost i paní ministryně financí. Já vím, že mají nabitý program, ale myslím si, že to je skutečně důležitá novela, tudíž já si to svoje vystoupení nechám až při dalším dni, kdy dostaneme příležitost se k novele důchodového pojištění vrátit.
Vyzývá k propagaci pozitivních dopadů migrace do Evropy na rozvoj, vyzývá k dalšímu boji proti xenofobii, rasismu a islamofobii. To znamená, jedná se zase o další politické ovlivňování evropského obyvatelstva, aby se s touto masovou migrací, o kterou se jedná, smířilo. Jak už jsem řekl, já považuji český zákon o migraci a azylový zákon za dokonalý a je pro mě poměrně nepřijatelné z těchto pravidel ustupovat, jakkoliv může Evropská unie tlačit nebo netlačit. Protože myslím si, že o tom, kdo bude u nás žít a pracovat, nebude rozhodovat nějaký Řek v Bruselu, ale vždycky to musí být zodpovědné české úřady, které to mají v gesci. Z těchto důvodů můžeme říct celkem zodpovědně, že deklarace je v současnosti možná jeden z nejdůležitějších dokumentů o migraci. Namísto zpřísnění postihů za nelegální migraci, za nelegální vstup do schengenského území nebo na území EU hledá způsoby, jak zjednodušit pohraniční kontroly a vydávání víz migrantům. Důležitost deklarace plyne i z návaznosti na předchozí smlouvy, dokumenty a direktivy, se kterými tematicky souvisí. Takže Marrákešská deklarace je nebezpečná nejenom tím, co je v ní uvedeno, ale i tím, co v ní uvedeno není, co je uvedeno v předchozích dokumentech. Je tedy otázka, do jaké míry je toto žádoucí i s ohledem na potenciální rozvoj zdrojových zemí. Protože tím umožníme za prvé těm zemím rozvoj, umožníme jim postavit se na vlastní nohy a umožníme i lidem, kteří budou budoucí elitou těchto zemí, aby se začali rozvíjet ve svém vlastním podnikání a ve své vlastní péči sami o sebe. My v SPD se proto nemůžeme smířit s deklarací, tak jak je napsaná, máme k ní řadu výhrad.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Kobzovi. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Langšádlová. Připraví se pan kolega Vích.
Jsem ráda, že pan kolega Kobza říkal, že náš azylový systém je dobrý. Ale on je dobrý a vychází z evropského práva sekundárního. Už dneska náš dobrý azylový systém je vlastně na základě těch evropských směrnic. V té národní kompetenci zůstala vlastně migrace, legální migrace na trh práce. Ale když dneska říkáte, že je dobrý, tak on ale je v souladu a odráží se z té společné migrační politiky. Jinak jsem chtěla ještě malinko upravit to, co tady bylo řečeno, jestli jsem vám dobře rozuměla.
Pan kolega Kobza s faktickou, dobře.
Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím děkuji kolegyni Langšádlové za upřesnění a za vysvětlení. Já vidím hlavní problém také v uplatňování a ve výkladu těchto zákonů, protože můžeme vidět na příkladu Maďarska, které velmi striktně dodržovalo Lisabon i Dublinské dohody, a vidíme, jakým vágním způsobem byly uplatňovány tyto zákony v zemích západní Evropy.
Nicméně než k tomu přistoupíme, tak vás seznámím se změnami v rámci omluv. Nyní vás poprosím o klid, abychom se mohli věnovat hlasování a dodrželi postup, tak jak byl navržen. Dále v podrobné rozpravě zazněl návrh, aby Poslanecká sněmovna odsouhlasila jako svoje usnesení usnesení, které přijal výbor pro evropské záležitosti. S tímto návrhem vystoupil pan poslanec Benešík. Předpokládám, že je v tuto chvíli všem jasné, o čem budeme hlasovat. Ptám se, zda má někdo zájem na tom, aby usnesení byla znovu přečtena, nebo se můžeme odkázat na načtení v podrobné debatě. Není zde zájem o to, aby usnesení byla znovu přečtena, takže budeme hlasovat podle postupu, se kterým jsem vás teď seznámil a který jsem tímto navrhl. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, které zde přednesl pan poslanec Rozvoral. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Nyní budeme hlasovat o bodech 1 až 6 z návrhu usnesení, tak jak ho zde v podrobné rozpravě načetl pan poslanec Benešík. Hlasování číslo 73, přítomno 139 poslanců, pro 137, proti nebyl nikdo. A poslední hlasování u tohoto bodu se týká bodu 7 z usnesení, které zde představil pan poslanec Benešík. Kdo je pro? Končím projednání tohoto bodu. Děkuji panu poslanci Rozvoralovi. Než přistoupíme k projednání dalšího bodu, s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Okamura, po něm pan poslanec Benešík.
Takže jsem vám chtěl ještě jednou poděkovat a chtěl jsem vás taky poprosit, zdali bychom tato závažná migrační témata mohli sledovat i do budoucna.
Když se vrátím k té deklaraci, tak já musím upřímně říci, že když ji čtu, tak se mi také nelíbí. A nelíbí se mi z řady důvodů a to už je ten možný věcný spor, který o ní můžeme vést. To je první věc. O to bych chtěl pana ministra poprosit.
Pan poslanec Skopeček byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Hlásí se, prosím, ještě někdo z místa do obecné rozpravy. Není tomu tak, tak obecnou rozpravu končím. Není, takže můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Pan poslanec Rozvoral je přihlášen do podrobné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Moje sdělení bude trošičku delší. Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po zprávě ministra vnitra Lubomíra Metnara a po rozpravě Kromě toho, že jsem tak učinil, tak navrhuji, aby toto usnesení bylo hlasováno jako usnesení Poslanecké sněmovny, s tím, že dodávám, že až na drobné změny a doplnění bodu 7 jsem toto usnesení na výboru navrhl já jako předkladatel tohoto bodu.
Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jaroslav Bžoch. Po něm vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Mikuláš Peksa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ještě jednou dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já nebudu načítat další usnesení. Jen bych se připojil k tomu a poprosil o podporu usnesení, které tady načetl kolega Benešík.
Ale výborový týden, ne poslanecký týden. A neřešit ad post, ale dopředu. Omlouvám se. Ale vždycky se musíme vrátit na začátek. Jak budeme reagovat?
Nyní pan poslanec Lubomír Volný také s faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající. Já vaším prostřednictvím k panu předsedovi našeho výboru Benešíkovi. Vy pořád úmyslně nechápete, nebo nechcete chápat naši pozici. Tahle možnost tady je, my o ní víme, a to je to, před čím varujeme naše voliče, naše občany.
Nyní faktická poznámka pana poslance Benešíka.
Teď to říkám trošku nabubřele. To znamená, že my se buď podle toho zařídíme, nebo se podle toho nezařídíme a v tomto ohledu máme svobodné rozhodnutí. Takže ne vždy, to je pravda. Takže poslouchejme se, je to tak. Tak si řekněme, kdo co prosazuje na evropské úrovni!
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, pane ministře, chtěl bych potvrdit předchozí řečníky, že pan ministr Metnar osobně je v celé této aféře dědicem a do značné míry nevinně, proto i moje příspěvky ve výboru pro evropské záležitosti směřovaly proti meritu věci, nikoliv proti osobě pana ministra. Marrákešské konference se zúčastnilo 56 ministrů z 57 zemí Afriky, Středního východu a Evropy.
To určitě můžeme udělat. Hlásí se ještě prosím někdo do podrobné rozpravy? Ne, do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Nicméně než přistoupíme k hlasování, je zde za poslanecký klub KDU-ČSL s přednostním právem požadavek, aby vystoupil pan poslanec Benešík.
Děkuji za slovo.
Dobře, pane poslanče, této žádosti samozřejmě vyhovuji.
Nejdříve načtu její zrušení omluvy z jednání.
Tady se často mluví o Maďarsku, ale vzpomeňme si na tu situaci v době vrcholící krize. Maďarsko nebylo ten, který zavřel hranice. Maďarsko bylo v situaci, že na jeho území bylo několik set tisíc migrantů, kteří tam zkrátka přišli. Ta politika, kterou tady třeba i reprezentujete vy, a ta politika, kterou dělají Maďaři, a to ne ve všem s nimi souhlasím, je úplně odlišná. Nejsou v takovém rozsahu destruktivní.
A bylo to Maďarsko, které zareagovalo a neuvěřitelně rychlým způsobem zabezpečilo hranici, kterou Řecko odmítlo zabezpečit, a Maďarsko nás zachránilo díky tomu, že velice jednoznačně a rychle zareagovalo. Já bych ještě rád poprosil, abychom si tady nikdo, včetně mě, ale i včetně vás, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně Langšádlová, nehráli na znalce Maďarska. My nejsme znalci Maďarska, nejsme jejich tiskoví mluvčí. Pojďme posuzovat jenom ty kroky, které jsou jednoznačné, viditelné a nedají se žádným způsobem vyslovit jinak. Maďarsko postavilo plot a díky tomu plotu v Evropě nejsou miliony nelegálních imigrantů. Do rozboru maďarské zahraniční politiky bych se tady opravdu nerad pouštěl a doufám, že už tak neučiníte ani vy.
Možná má reakce je založena i na tom, že pan Orbán je součástí Evropské lidové strany a měla jsem možnost osobně ho několikrát slyšet na kongresech EPP, tak z toho možná i vyplývá to, že některé jeho pohledy a názory znám. Jinak k tomu, co jste tady říkal o té hranici. Určitě lze hovořit o mnoha chybách Řecka, ale faktem je, že Maďarsko je vnější hranicí Schengenu.
Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, Marrákešská politická deklarace. První indicií, že se nejedná o tak nevinný dokument, bylo odmítnutí této deklarace maďarským zástupcem na této konferenci. Co je z mého pohledu hlavním problémem této deklarace? Za vzletnými úvodními frázemi se schovávají věty o tom, jak je migrace přínosná, že bránit by se jí nemělo, a to bez ohledu na status migrujících. Dále se státy deklarace zavazují podporovat a posilovat možnosti legální migrace, usnadnit vydávání víz a za tím účelem posílit administrativní kapacity národních států. Víme, jaké problémy jsou s tím aktuálně třeba v Německu. Pan ministr v demisi Metnar tento dokument odsouhlasil bez toho, aby byl projednán v příslušných výborech Sněmovny, a to je z mého pohledu nepřijatelné.
Děkuji panu poslanci Radovanu Víchovi, nyní pan poslanec Jan Skopeček, zatím poslední přihlášení do obecné rozpravy.
Já bych to chtěl velmi odmítnout a podle mého názoru to právě živí ty následné diskuse, třeba i o materiálech, které nemají takový význam, jaký tomu potom přikládáme. Já si myslím, že to, co udělalo Německo v souvislosti s otevřením se emigrantům, byla zásadní chyba. Pak tu zazněla hypotéza, že v Bruselu mluvíme jako politici jinak než na domácí půdě. Díky tomu vznikla asi i tato rozbouřená debata, respektive špatný překlad jedné věty z té Marrákešské dohody, který způsobil dnešní debatu.
Vrátím se k té konferenci. Konference 2. května proběhla v marockém Marrákeši. Tento dialog je známý jako Rabatský proces. Je hlavním mezivládním dialogem o migraci mezi zeměmi Evropské unie a zeměmi západní, střední a části severní Afriky a jednalo se již o páté setkání. Konference jsem se zúčastnil především proto, že přes tuto část Afriky v loňském roce přišlo do Evropy 85 % nelegálních migrantů a věc je potřeba urgentně řešit. Konference přijala politickou deklaraci a akční plán spolupráce pro následující období. Nejedná se o žádnou právně závaznou mezinárodní smlouvu či memorandum. A ještě jednou chci zdůraznit, jsou právně nezávazné a pro některé, tak jak v poslední době se to objevuje i na tom nápisu k podpisu protokolu - opravdu žádný protokol, žádná deklarace nebyla mnou podepsána. Přijímání obdobných druhů dokumentů odpovídá praxi mezivládních jednání tohoto typu i v dalších oblastech. Pro Českou republiku z nich tedy nevyplývají žádné nové povinnosti ani závazky. Diskuse a její závěry nijak neřešily legalizaci nelegální migrace, ani podporu masové migrace z Afriky do Evropy, ani žádné právo na imigraci. Z textu k legální migraci pouze kopíruje texty deklarace k tomuto tématu již z minulosti. Kompletní deklarace a její přesné znění v českém jazyce je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.
Děkuji.
Jedná se o Lisabonskou smlouvu. Tedy pouze na České republice a orgánech České republiky záleží, kdy a koho do České republiky přijmeme. A tento princip chci ještě více podpořit i novou legislativou. Tyto pozice jsou pravidelně diskutovány nejenom na vládě, ale i v rámci příslušných výborů Poslanecké sněmovny, tedy i výboru pro evropské záležitosti. Na všech těchto úrovních vždy panovala obecná shoda, že k řešení migrační otázky je potřeba klást důraz na prevenci nelegální migrace již mimo Evropskou unii. Toho ovšem nelze dosáhnout bez jednání s třetími zeměmi a prosazování našich hlavních priorit, které jsou pro Českou republiku jasné a neměnné - boj proti nelegální migraci, pašeráckým sítím, stabilizace migrantů co nejblíže místu jejich domovské země, posílení ochrany hranic či zefektivnění spolupráce na návratech. Právě s obhajobou těchto pozic jsem jel na ministerskou konferenci do Marrákeše. Děkuji vám za pozornost.
A to jsou asi všechny omluvy, které zatím dorazily. Teď prosím řádné přihlášky.
Myslím si, že jeho výroky reálně znamenají pro občany České republiky větší ohrožení a větší nebezpečí než připojení se k nezávazné Marrákešské deklaraci a k tomu akčnímu plánu. A je tedy pravda, musím uznat, že na webu Ministerstva vnitra je originál i překlad té deklarace a je tam tisková zpráva. Marrákešská deklarace, tak aby mu aspoň na první stránce vyhledávačů vyběhl výsledek z oficiálního zdroje z webu ministerstva, a nikoliv právě z těch dezinformačních zdrojů. Jinak to usnesení je naprosto v pořádku.
Děkuji.
Já bych se chtěl zeptat prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegy Kopřivy, jestli by tady byl ochoten a schopen opakovat svůj výrok z výboru pro evropské záležitosti. Poprosím pana předsedajícího, jestli by upoutal pozornost pana Kopřivy, jestli je to možné.
Tak ani já nejsem schopen upoutat pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže si tu diskusi můžeme nechat, až tady bude běžet ta debata skutečně k té věci, ve které zazněl ten výrok, který tady zazněl teď překroucený, protože takhle jsem to neřekl. Co byla druhá věc, pane předsedající?
Tak, to je ta otázka.
Já se obávám, že s tím tady nevyslovujeme souhlas, stejně jako pan ministr nás na výboru pro evropské záležitosti ujistil, že se tam nic nepodepisovalo, že se jedná o nezávaznou deklaraci, takže my tady nebudeme nic schvalovat nebo nebudeme se moct vyjadřovat pro nebo proti. Takže pokud se vymezujete proti té deklaraci, tak se vymezujete dost možná i proti svému programu, prostřednictvím pana předsedajícího, bych toto vzkázal klubu SPD. A už v této diskusi nebudu vystupovat, s dovolením.